Až na zásah ministra, řekněme, na hraně nějaké regulérní soutěže toto prošlo a navrhl. V tomto zákoně se opět hovoří "vybraného společně zdravotními pojišťovnami". Předpokládá se automaticky, že zdravotní pojišťovny najdou shodu na tom distributorovi, který to bude provádět. Proto navrhuji, aby slovíčko "společně" bylo vyškrtnuto a nahrazeno slovíčkem "většinově". Ale teď už to je politická písnička a tu tady v tomto okamžiku nechci až tak dalece vést, protože si myslím, že se jedná o věc mimo politiku.
Ano, děkuji. Jsou zde faktické poznámky. Jako první se přihlásil pan poslanec Lubomír Volný, potom paní poslankyně Karla Maříková, potom paní poslankyně Monika Oborná. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Já s tím naprosto souhlasím.
Byl připraven ve spolupráci se soudy, se státním zastupitelstvím, Probační a mediační službou a dalšími odborníky. Hlavní cíl je odstranit praxí zjištěné nedostatky při výkonu alternativních trestů, snížit administrativní náročnost vykonávací agendy a podpořit, aby místo nepodmíněného trestu byly ve vhodných případech ukládány alternativní tresty a aby plnily svůj účel.
Já vás přeruším, paní ministryně, a požádám kolegy v sále o větší klid. Pokud máte něco jiného k řešení, prosím přesuňte se do předsálí. Prosím, pokračujte.
Navrhuje se zejména, aby byla minimalizace prodlev vznikajících mezi odsouzením pachatele a zahájením výkonu alternativního trestu a aby příslušné orgány rychle reagovaly na zjištěná porušení podmínek výkonu trestu. Pokud jde o institut podmíněného propuštění, tak tady je také významná změna. To je zhruba všechno. K těm jednotlivým pozměňovacím návrhům se samozřejmě vyjádřím. Vesměs s nimi souhlasíme, jenom s některými ne. Takže z mé strany asi všechno.
Děkuji. Já se omlouvám za ten hluk v sále a vyzvu kolegy zejména v levé části sálu, aby své diskuse přesunuli jinam nebo aby alespoň ztišili hlas. Děkuji. A nyní budeme pokračovat. Návrh byl v prvém čtení přikázán ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka ústavně-právního výboru, paní poslankyně Helena Válková, informovala nás o projednávání návrhu ve výboru, případně pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím.
Myslím si, že to není komplikovaný -
Já taky, ale pokud tady bude takový hluk, tak se obávám, že nebudeme moci pokračovat. Děkuji.
Protože obsahem je tam řada věcných návrhů, na kterých se po delších debatách shodla justice a Probační a mediační služba. Takže chci ujistit kolegyně a kolegy, že jsme se tím opravdu pečlivě a dlouho zabývali. Další pozměňovací návrhy jistě načtou ti, kteří se přihlásili.
Otevírám obecnou rozpravu a znovu vyzývám k většímu klidu v sále. Přihlášena je paní poslankyně Ožanová. Prosím, máte slovo.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
Načítám dva pozměňovací návrhy. A pro ně bude moci soud nařídit terapeutické programy. Druhý pozměňovací návrh, protože pan doktor Mašek není přítomen, si dovolím načíst za něj, se týká nedovoleného ozbrojování. A vlastně návrh má za cíl umožnit tomu, kdo se nedovoleně ozbrojuje, aby ukončil tento protiprávní stav pod příslibem získání beztrestnosti a předal zbraně do rukou státu.
Já mám tři pozměňovací návrhy. A ten návrh se potom projedná. Což samozřejmě trošku ohrožuje někdy úplně nestranné posouzení takové věci. Potom pozměňovací návrh 6447, tam jde spíše o technikálii, ale má také věcný dosah.
Závěr z toho je, že provádět vynucený úkon na lidském těle bez souhlasu dotyčného na úrovni vakcinace proti viróze je ve své podstatě brutálním znásilněním podrobující se lidské osoby, která s tím nesouhlasí. A je úplně jedno, jestli k tomu přinutí stát svou silou nějakou vyhláškou, zákonem a sankcí, anebo jestli stát nezajistí svobodu volby pro své občany a nechá tyto občany šikanovat nějakými korporátními společnostmi nebo společnostmi provozujícími služby a prodej zboží. A o to se tady dneska jedná. A ano, je to důležité i v tomto zákoně a je to důležité v každém okamžiku a je to úkolem i tohoto zákona, protože v rámci tohoto zákona máte možnost schválit jeden ze dvou pozměňovacích návrhů, který tento signál vysílá. Něco, čemu nevěří ani výrobce této vakcíny, protože se zprostil odpovědnosti za svůj vlastní produkt, a něco u čeho domoci se odškodnění, přestože jsme založili nějaký fond, bude trvat roky a roky a bude to tak nepříjemný a složitý postup, že se jej mnoho lidí ani nezúčastní.
To byl pan poslanec Lubomír Volný. Mám před sebou...
Je mi to líto. Ale jsem očkovaná proti prasečí chřipce, jsem oočkovaná i pro normální chřipce letos. Nikdy se mi nic nestalo. A teď vám něco řeknu zajímavého. A vždycky víme, že ti neočkovaní profitují z těch očkovaných. Jak ti lidé, jaká teď mají podle vás práva, když se nemůžou oočkovat tou novou vakcínou? Tak nikam nesmí, protože vědí, že to chytí? Protože se tady bude pohybovat spousta lidí neočkovaných, bezpříznakových? Kde jsou jejich práva? Já to nezpochybňuji, ta práva. Každý máme svoje práva, ano, ale musí být nějaký pořádek. Nemůžeme tady z toho udělat prostě nějaký... to takhle nejde. Ten stát, ano, bude za to zodpovědný, určitě se k té zodpovědnosti přihlásí, ale podle mě ta práva nikomu nebudeme, nebudeme to vnucovat, ta vakcína je dobrovolná. A jestli chcete, můžeme si složení vakcín vypovídat venku.
Ano, paní doktorko prostřednictvím pana předsedajícího, vaše svoboda končí tam, kde začíná moje svoboda, a moje svoboda končí tam, kde začíná vaše svoboda. Lékaři a sestry odmítají očkování z nejrůznějších důvodů, vaši kolegové a kolegyně. Někteří už nemoc prodělali, další se vakcíny bojí, jiní dávají přednost očkování proti sezónní chřipce. Ta vakcína se vyhodila, zlikvidovala se. Minimálně tam bylo 100 milionů korun škody. A vsadím se, že i u této konkrétní vakcíny, pokud se necháte vakcinovat, tak budete v té menšině. Ten odboj proti vakcinaci obecně, protože ty vakcíny prošly dramatickým vývojem a už vůbec nepřipomínají klasické očkování, vedou lidé s medicínským vzděláním, vedou lidé s vědeckým vzděláním, vedou lidé, kteří dávají dohromady metadata z milionů různých případů.
Nyní pan poslanec Grospič s faktickou poznámkou. Pane ministře, ještě... Máte slovo, pane poslanče.
Já budu velice krátký. Ale primárně znovu tady zdůrazňuji tu dobrovolnost toho zákona. Čili ta diskuse mi připadá tady bezpředmětná.
Takže nehledejme v tom něco hrozně důležitého.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já bych tady jenom v krátkosti upřesnil to, co říkal pan poslanec Žáček. Prosím vás, hasič u zásahu má hasit a zachraňovat, a potom až má přemýšlet o tom, jakým způsobem zadokumentuje ty údaje pro pojišťovnu. A ne že nejdřív bude zadokumentovávat, přemýšlet, jestli prostě to udělal dobře, a budou umírat lidé. Takže to je první věc, která je absolutně pochopitelná. Tím, že se do tohoto zákona místo nehoda - to, co je v současné době propláceno od pojišťoven - vkládá nebo zásah. O Bohumínu tady bylo řečeno mnoho. Takže prosím vás, je to velice jednoduché.
Pan poslanec Ondráček s faktickou.
Já jsem několik let byl vyšetřovatelem na skupině dopravních nehod.
Pokud ne, tak bychom přikročili k hlasování o pozměňovacích návrzích.
pozměňovací návrh skupiny A doporučující stanovisko, skupiny B doporučující stanovisko;
Děkuji. To byla tedy zpráva zpravodaje. Slyším žádost o odhlášení, takže vás odhlásím než, budeme hlasovat o proceduře. Vypadá to, že počet přihlášených se tedy ustálil. Já zahajuji hlasování o proceduře. Kdo je proti navržené proceduře? Já vám děkuji. Takže budeme pokračovat podle procedury navržené výborem. Já poprosím pana zpravodaje, aby nám vždy přednesl ten návrh, o kterém budeme hlasovat, případně ho krátce shrnul a sdělil stanovisko.
Já bych, pane předsedající, ještě sdělil, že legislativně technické úpravy nebyly načteny.
Děkuji. Děkuji. Kdo je proti? Konstatuji, že návrh byl přijat. Kdo je proti? Já vám děkuji. Návrh byl také přijat. V tom případě děkuji. O všech návrzích bylo hlasováno. Já zahajuji hlasování. Já vám děkuji. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Já děkuji panu zpravodaji, děkuji navrhovateli. A jelikož nám ještě zbývá nějaký čas, budeme pokračovat, a to bodem Prosím, ujměte se slova.
My tady reprezentujeme naše voliče a ne rakouského celníka. A pokud budou potom svobodomyslní občané Evropy utíkat za svobodou k nám do České republiky, tak budu jenom rád. Obě vakcíny, to by mohl možná potvrdit pan ministr zdravotnictví, zakoupené pro ČR jsou mRNA vakcíny. Děkuji.
Poslankyně Karla Maříková, faktická poznámka. Prosím, máte slovo.
To neznamená, a to je to, na co jsem upozorňoval, že vybere jednu jedinou firmu a od ní všechno nakoupí a bude distribuovat do všech států Evropské unie. To je možná právě to nepochopení. A co se týká toho pozměňovacího návrhu, který připravila kolegyně, já ho vnímám jako dobrý. A já s tím počítám, že bude dobrovolné. A proto i podpořím třeba ten návrh, protože to je ten signál do společnosti. Ale čeho jsem velkým odpůrcem, je ta jasná demagogie, která mnohdy zaznívá a která právě boří ty mosty, které se snažíme tvořit mezi těmi skupinami. A ty skupiny bohužel jsou.
Poslankyně Karla Maříková s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, nenapadlo by mě dopředu, že pochválím kolegu Leo Luzara za smířlivý tón, který vnesl na plénum této Sněmovny. Přesto je zapotřebí se vrátit k tomu, co je vlastně Poslanecká sněmovna. My jsme zástupci lidu, to znamená nějakých skupin, podle toho jsme dostali i nějaký mandát a musíme připustit to, že v té reprezentaci těchto skupin tady prostě máme povinnost vystupovat. Ten zákon má opravdu jenom pár paragrafů, je velmi jednoduchý a vypadá to, že v podstatě jenom popisuje způsob, jakým nakoupíme jako český stát vakcíny, jak zajistíme jejich financování a distribuci mezi občany a jak zajistíme to, aby těch vakcín byl dostatek. Dneska se náklady počítají v řádu 5 miliard. Já ji nekritizuji, já neříkám, že je špatně. Jenom je zajímavé, že vlastně dneska tady máme schvalovat něco ex post. Asi s tím nic nenaděláme, je to takhle dohodnuté, ale jenom chci na to upozornit.
Děkuji za slovo. Ten můj příspěvek vznikl v okamžiku, kdy jsem si přečetl definitivní verzi toho zákona, protože to je ukázka toho, co se nemá dělat ve stavu nouze. To je velmi složitý akt, co děláme, protože my de facto měníme studijní curriculum. Takhle jednoduše to nejde dělat. Jestli to bude zkouška, zápočet, klasifikovaný zápočet. Prostě ty administrativní věci, které jsou nutné, je potřeba udělat.
Já jenom reakci na kolegu Svobodu. Děkani všech lékařských fakult, pokud je mi známo, se na tomto shodli.
Jenom se ptám, protože jste ještě nevystupoval, takže můžete si vybrat, jestli faktickou, nebo obecnou. Takže máte pět minut.
Já musím vystoupit, protože pokud se změní curriculum, budou se muset ty fakulty reakreditovat. Já jsem si ty děkany obvolal. Mám velkou obavu, že třeba u naší lékařské fakulty to bude znamenat problém pro SIMU konkrétně. Ale podívejme se na ty kompetence praktických sester. Mně by se vůbec velmi líbilo, kdybychom se bavili o změně zákona, který definuje to, co kdysi bývalo. Já byl MUC, byl jsem zdravotník, měl jsem kompetence zdravotníka. To je správné. Ony se starají o stomie, ale to se medici neučí v prvních čtyřech letech. Ony se učí zavádět flexily, ale to se medici neučí. Ale nevím, jestli s tím také souhlasili děkani zdravotnických škol, jestli s tím souhlasili ti, kteří ty všeobecné sestry učí a kteří tu praktickou výuku vedou. Já bych nerad, aby to vypadalo, že jsem zásadně proti tomu, aby se navyšovaly kompetence studentů lékařských fakult. Ale uvědomme si všechny s tím spojené konsekvence. Já rozumím, že když zákon - známe text toho zákona v úterý a v pátek o něm hlasujeme ve druhém a třetím čtení, a navíc ani nevíme, kdo tady bude, protože ti, s kterými jsem se o tom včera bavil, tady dneska nejsou. Já jsem vylosován nebyl a jsem tady právě kvůli tomu zákonu. Já jsem rád, že pan ministr si je jistý, že tyto problémy nenastanou. Já si jistý nejsem, proto se zdržím.
Prosím pěkně, tohle vzešlo ze života. Prostě studenti medicíny pátých a šestých ročníků se cítili prostě nevyužiti. Prosím, je to o tom, a já nemám informaci, že by se proti tomu bránily i sestry, že by mohli být v případě potřeby zařazeni na jiné než sanitářské nebo nižší činnosti. A je to zase na jednotlivých pracovištích, jakým způsobem k tomu přistupovat.
Ještě jednou bych chtěl zdůraznit, že v každém případě je potřeba, aby studenti lékařských fakult po čtvrtém ročníku měli kompetence. Měli kompetence a mohli samostatně v nějakém rozsahu pracovat. Ne sanitáře, ne někoho, kdo utírá prostěradla, ale praktické sestry. Takže budou moct provádět samostatně činnost praktické sestry. Tak je to tam napsané. A tím pádem se tyto činnosti budou muset někde naučit za ty první čtyři roky, protože se je neučí. Nic víc, nic míň. Já to nezpochybňuji, já jenom na toto upozorňuji. Protože neexistuje, neexistuje nic, co je stoprocentně bezpečné. Vzpomínám na pacienta, kterému operovali penis, protože si nasadil neodborně prezervativ. Člověk by si myslel, takový prezervativ, je to bezpečné. Co by ten člověk za to dal, kdyby mohl dostat odškodnění. Tím pádem si jenom šílenec může myslet, že je stoprocentně bezpečná očkovací látka. A to je vysvětlení, proč se ta vakcína tak rychle vyvinula. Ona se nevyvinula tak rychle. Firmy začínaly vyvíjet vakcínu na covid, když se objevil SARS a MERS. Taky to byl koronavirus, ten nosič byl. A ať si o tom myslí kdo chce co chce. Špatná odpověď znamená vyhození, správná odpověď znamená udělat zkoušku. Nicméně do toho výzkumu byly vraženy neskutečné peníze, opravdu neskutečné, nesrovnatelně větší než do výzkumu třeba vakcíny na AIDS, nebo vůbec výzkumu AIDS. Podstatné je, že vakcína bude dobrovolná, kdo chce, se bude očkovat, kdo nechce, ten se nebude očkovat. Doufám, že vakcíny pro ty, co se chtějí nechat očkovat, bude dostatek. Doufám, že bude dostatek stříkaček, jehel, že to všechno máme nachystáno, tu strategii. A ti, co se nechají očkovat, se naočkují, ti, co se nenechají naočkovat, tak se nenaočkují. Je to správné, je to logické. Já ani nevím, co bude za rok. Možná by mohl tímto způsobem zmizet i koronavirus. Dobře, jsou ti, kteří říkají virus není, karanténa je zbytečná, roušky nosí jenom pitomci - omlouvám se za to slovo. Podle toho, co někteří z těch lékařů pak publikovali v zahraničních časopisech, dokonce tři měsíce.